Děkuji za slovo. Já přesto bych se ještě zastavil u některých věcí a znovu bychom si mohli odcitovat určité věci, které jsou spojené s tímto tiskem. V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení je zejména nutné určit orgány, jak už tady zmiňoval i pan ministr, které budou nařízení v praxi aplikovat, a stanovit přestupky za porušení povinností stanovených tímto nařízením. Konkrétně pak návrh zákona kromě požadovaných skutkových podstat zmíněných přestupků stanoví - a to opět tady bylo zmíněno, já bych to trošku více rozkomentoval. Bylo zmíněno, že to budou útvary, které se zabývají přímo terorismem. Za druhé, případný přezkum zahraničních příkazů k odstranění teroristického obsahu bude provádět Ministerstvo vnitra. Potírání teroristického obsahu online je úzkou a specifickou součástí širšího problému nezákonného obsahu na internetu.
Ministerstvo vnitra také nesouhlasí s přesunem technického správcovství Registru obyvatel do Digitální a informační agentury.
Pane poslanče, já vás musím přerušit. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Děkuji panu ministrovi, že jsem ho mohl předběhnout.
Ano, samozřejmě, jedná se o procedurální návrh, který budeme hlasovat bezprostředně. Myslím, že můžeme hlasovat. Kdo je proti? Tento procedurální návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ministerstvo zemědělství k těmto pozměňovacím návrhům zaujímá neutrální stanovisko. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Roman Kraus.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji dobrý večer. Proč jsme to udělali? Protože pokud by tento náš pozměňovací návrh nebyl přijat, tak by de facto došlo k situaci, kdy přípravek vzájemného uznání bude posuzovat výhradně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, a to jen z hlediska fyzikálně-chemických vlastností účinnosti přípravku proti cílovým organismům a rizika pro životní prostředí. Vlastnosti ovlivňující zdraví a rizika pro zdraví tak posuzovány nebudou. Za tu dobu - a je to doloženo - dost často dojde k situaci, kdy hodnocení provedené referenčním členským státem již nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy platnými v době podání vzájemného uznání. Jinými slovy, na závěr svého vystoupení se jenom zeptám, jestli nám stojí ty tři týdny za to, abychom potenciálně mohli poškodit zdraví nejenom konzumentům ošetřených zemědělských produktů, ale také lidí, kteří s těmito postřiky nebo jiným typem ochranných látek pracují.
Chci se zeptat, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, a to výboru zemědělského, pan poslanec Lukáš Vlček? Poté tedy otevírám rozpravu. První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kott.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nikoho takového nevidím. Proto o těchto dvou kolezích nechám hlasovat jako o určených ověřovatelích. Prosím vás o ztišení. Nejdříve vás totiž seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.
A ještě před obecnou rozpravou... Tak ano, samozřejmě. Tak na obecnou, dobře.
Neměla by být schválena v prvním čtení, protože tam se provádí celá řada zásahů institucionálního charakteru. A samozřejmě chceme mít možnost uplatnit pozměňovací návrhy.
Děkuji. V tomto případě tedy otevírám rozpravu, respektive rozprava byla otevřena, ale pokračujeme v rozpravě a máme několik přihlášených. Takže bych poprosil prvního a to je pan poslanec a zpravodaj současně Robert Králíček.
Některé manažerské příručky vždycky říkají: Začněte pozitivně, tak já začnu pozitivně, než začnu potom kriticky. Jak bylo řečeno v té zpravodajské zprávě, a na tom se s panem ministrem shodnu, je to, že digitalizace by se měla řešit nadrezortně. Mně to strašně připomíná diskusi o vzniku Národní sportovní agentury. Otázka zní: Kdo tedy bude koordinovat služby na úrovni back office? Možná jsem to z toho špatně navnímal, ale to je první dotaz nebo první výtka. Za druhé - dle důvodové zprávy "zhodnocení platného právního stavu jsou současně právní předpisy charakteristické svou roztříštěností a absencí centrální autority". Dále se píše, že "současná struktura orgánů veřejné moci zabývajících se digitalizací je pak pro adresáty právních norem obtížně čitelná a nepřehledná". Dále píšete, že "dojde k převodu dvou organizačních útvarů Ministerstva vnitra, a to odboru hlavního architekta eGovernmentu, odboru eGovernmentu a několik zaměstnanců odboru koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu". Mimochodem, v účinnosti je také tento zákon, který jsme schválili v minulém období, nicméně není naplňován. Za další - v odůvodnění také zmiňujete konsolidaci a propojení informačních systémů. Dále se zmiňuje, že "díky lepší komunikaci orgánů veřejné moci mezi sebou dojde mimo jiné k efektivnějšímu sdílení dat a údajů o občanech České republiky". Za čtvrté - "DIA má být zřízena jako ústřední orgán státní správy". Já bych chtěl tady se potom zeptat, jak bude fungovat zákonodárná iniciativa. Kdo to tedy bude?
Pane poslanče, vy jste ale neřekl to podstatné během svého vystoupení - jak se má bod jmenovat, a pokud chcete i pevné zařazení. Tak to si máte možnost promyslet... Dobře, devátý bod dnešního jednání. A vy jste stále neřekl název, ale máte tady napsáno na přihlášce Důchod pro záchranáře. Je to tak? Děkuji.
Děkuji.
Který se právě hlásí také s přednostním právem.
Jak už řekl pan předseda Výborný, daný návrh - tady ten materiál mám - jde zítra do projednávání vládou. Takže skutečně nevím, co pan vicepremiér Jurečka nesplnil. Splnil všechno tak, jak řekl. Máme měsíc září a v měsíci září jde tento materiál k projednání vládou. Je to tedy záležitost, kterou - při vůli Poslanecké sněmovny - kterou při těchhle apelech určitě projeví i opozice. To je prostě otázka nějaké technické debaty tady na úrovni. A pokud vy mě tady očerňujete, že jsem něco zakázal mým poslankyním a poslancům - no, tak já říkám, že lžete, a dokážu si toto slovo i obhájit.
Děkuji, ale příště prosím oslovovat se prostřednictvím předsedající. Nyní se dostává na řadu paní poslankyně Dostálová, následuje paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat jak na paní poslankyni Schillerovou, tak na pana poslance Králíčka. Nejsou jasné vazby na Ministerstvo vnitra: ony tam žádné vazby v tuto chvíli - nebo po té transformaci - nezůstávají. A budu pokračovat dál. Já jsem se snažil vysvětlit funkčnost - nebo té agentury... není jasný význam agentury: význam agentury je koordinace digitalizace v České republice, podpora centrálních řešení a nadrezortních systémů. Myslím si, že sport nelze chápat jako nadrezortní věc, s kterou musí komunikovat a řešit všechna ministerstva tohoto státu, i když by bylo dobře, kdyby všichni sportovali. Já si pamatuju, když jsme vedli ty debaty, tak my jsme měli spoustu - a byl to poslanec Bartoň, který byl velmi aktivní - různých návrhů opatření, hospodaření pro zvýšení transparentnosti nakládání. Podle mě zcela adekvátně patří rezortu vnitra, je tam pan náměstek Sláma zodpovědný za ten nově zřízený odbor nebo sekci státní správy. To je něco, co dávno funguje. To není úplně otázka toho zákona, je to i třeba otázka kultury odměňování. A pokud stát v danou chvíli nemůže najít lidi, není důvod rezignovat na to, se snažit. Tady by musela proběhnout ještě reforma v rámci jednotného zadávání informací, takže to je otázka, která... centrální místo služeb třeba nějaký rok 2026 - není to věc, kterou bychom teď zasprintovali. Nakonec jsme společnými silami ten zákon schválili.
V případě, že nebude doprojednán bod 31, tedy tisk 284, návrh zákona o státním rozpočtu na tento rok, vrátíme se k jeho projednávání i po bodu 134, tedy Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A konečně v pátek 9. září projednávat body z bloku třetí čtení, což jsou body 108, sněmovní tisk 206, vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě; bod 109, sněmovní tisk 73, vládní návrh zákona o léčivech; To je z mé strany vše. O slovo se již přihlásilo několik písemně, s přednostním právem je nejdříve přihlášen Tomio Okamura a následuje už celá řada dalších poslanců, další je Radek Vondráček.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout jako první mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Škodlivá Fialova vláda neřeší zdražování a měla by podat demisi. Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v Parlamentu, ale prokazatelně i podle průzkumů důvěru většiny občanů nemá. Minulý týden proběhla schůze Poslanecké sněmovny ohledně návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která byla svolána i na základě podpisů poslanců SPD. Ceny elektřiny, pohonných hmot a potravin dále strmě stoupají. Inflace atakuje 20 % a občané a firmy mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy tuto zimu vůbec přežili. Vláda nemá žádná řešení a vyjádření jejích členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, pro nemocnice, pro domovy pro seniory na příští rok a vláda až nyní volá po nějakém celoevropském řešení. Taková vláda by měla okamžitě podat demisi a je potřeba to tady projednat jako mimořádný bod, jelikož miliony českých občanů se kvůli koaliční vládě ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU-ČSL řítí do ekonomické, sociální a finanční katastrofy. Navíc vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Takto vámi koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný a upozorňuji tady na to, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Blíží se zima a blížíme se opravdu kvůli této vládě do neřešitelných problémů - neřešitelné problémy pro občany, pro firmy, pro instituce. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU.
Maďarsko nepřijímá readmise, to znamená, do Rakouska chodí ne desítky denně, ne stovky denně, ale tisíce denně. Slovensko se snaží uplatnit readmisní dohodu vůči Maďarsku, Maďarsko nepřijímá. Máme tady dominový efekt. Česká republika se snaží uplatňovat readmisní dohody ke Slovensku. Měli jsme jednání na úrovni policejního prezidenta České a Slovenské republiky, kde byl dohodnut základní koncept readmisí tak, aby Slovensko stejně jako Česká republika vůči Německu muselo přijímat. Není pravda, že bychom na to vůbec nereagovali. Ty kontroly tam probíhaly. Správa uprchlických zařízení využívá veškeré své volné kapacity, které v této chvíli má, jak jsem řekl, personálně i kapacitně bylo toto zařízení navýšeno. Není to oficiální názor vedení německé policie, ani saské, ani bavorské, ani politické reprezentace na centrální ani zemské úrovni. Další věc, kterou jsme v téhle chvíli udělali - je to zařazeno samozřejmě jako jeden z bodů na ministerské setkání ministrů Evropské unie, kterému Česká republika v této chvíli předsedá - je to problém, který se netýká České republiky, ba naopak, my stále těžíme z toho, že se jedná o tranzitní migraci. V případě Rakouska jsou dennodenně ve stovkách žádosti o azyl, v případě České republiky nikoliv. To je dominový efekt, který je spuštěn především tím, že Maďarsko jako takové v podstatě nebere žádné readmisní dohody se svými okolními státy. Je potřeba si uvědomit, že je to problém celoevropský, a ano, máte pravdu, to řešení musí být na evropské úrovni, proto české předsednictví explicitně k tomu bude mít i návrh nějakého řešení úpravy azylového práva na evropské úrovni. Za další posílení vnější ochrany hranic, což je velmi důležitá záležitost. Bavíme se o reformě Frontexu, Frontex navyšuje počet svých příslušníků. Mimochodem, za českého předsednictví se bude vybírat i nový šéf Frontexu, budeme i u toho výběru jako takového. Tedy Česká republika zareagovala okamžitě, v současné době se ve Zlínském a Jihomoravském kraji koná zvýšený dohled Policie České republiky nad touto oblastí. Jsme svědky toho, že Erdogan pravděpodobně před svými prezidentskými volbami se prostě dopouští něčeho, co je možné nazvat instrumentalizací migrace, a tomu problému se samozřejmě jako Česká republika nemůžeme úplně vyhnout. Znovu ale říkám: Jedná se o tranzitní migraci, bezpečnostní situace občanů České republiky je zachována. Samozřejmě, a to už jsme v nějakém režimu, se daným problémem zabývají i služby, které dávají zákonným adresátům své výstupy ohledně této situace. Nedělám ale nic nezákonného, když prozradím, že příčina leží v Turecku. Příčina leží v tom, že tady máme otevřené stavidlo do Evropy právě ze strany Turecka. Proto je tady takový nárůst, proto máme taková čísla. A je velkým úspěchem Policie České republiky, že bezpečnostní situace v České republice se nezhoršila podle veškerých dostupných čísel ani v Jihomoravském, ani ve Zlínském kraji za ty poslední měsíc a půl, kdy je to ožehavým tématem, nestoupla kriminalita, nestoupla trestná činnost, nedošlo k žádným závažným opatřením. S panem ministrem komplexně budeme informovat Poslaneckou sněmovnu, ale ve chvíli, až proběhnou všechna ta jednání, která teď v průběhu týdne, deseti dnů povedeme.
Připomenu, že se nacházíme v diskusi ohledně pořadu schůze a do té je dále přihlášen pan poslanec Brázdil. Následuje paní poslankyně Dostálová.
A potom bych se chtěl zeptat, jak donutíte - v uvozovkách donutíte - jednotlivé rezorty k vzájemné spolupráci? Jakým způsobem bude ta spolupráce probíhat? Za další - chtěl bych se zeptat, nejsou mi jasné některé kompetence. Další bod - pravomoci odboru hlavního architekta. Veřejně deklarujete, že se to bude týkat NAKIT, byť píšete, že tímto zákonem vytváříte pouze možnost této změny a že pokud bude využita, bude na rozhodnutí vlády. Bude převeden fyzicky? Bude to jen NAKIT, nebo to bude i středisko služeb z Ministerstva financí? Veřejně deklarujete, že účelem DIA je také posílení horizontálních veřejných zakázek. Zdroje financování uvádíte tři - přesun stávajících rozpočtů útvarů, které se transformují, financování ze státního rozpočtu nad rámec stávajících rozpočtů těchto útvarů a maximální využití Národního plánu obnovy. Dalších 81 potřebných míst je rozpočtováno s možností pokrytí z Národního plánu obnovy. Dalším dopadem nad rámec rozpočtu stávajících útvarů je aparát ministra, respektive předsedy Rady RVIS. Ten bude obsahovat stávajících 16 míst a k nim přibude dalších 36 míst. Zmiňujete tady návratnost 18 až 24 měsíců dle zahraničních zkušeností. Další bod - píšete, že návrh zákona nepřináší v oblasti předávání důvěrných informací nové zásahy do ochrany soukromí či osobních údajů. A já se ptám, jak zaručíte, že se tak nestane? Návrh zákona se výrazně dotýká agend, které mají významné dopady na zpracování osobních údajů. Takže se ptám na ty záruky, jak to bude probíhat a jak se to bude přesouvat?
Ale rád se o tomhletom pobavím, neboť - a to jsme deklarovali - i ta digitalidní transformace musí být spolupráce státu, firem, odborné veřejnosti, akademického sektoru, NGOs. Záruky, že nedojde k zásahu do zpracování osobních údajů - tam se ve své podstatě nic nemění. A tady zaznělo ještě nějakých 500 milionů na zřízení DIA - to je podle mě nějaké nedorozumění. Tam takovéhle náklady nejsou. Myslím, že jsme ani nečerpali - zdaleka ne v této míře, a byly to náklady projektu transformace. A já jsem vlastně za to rád, že jsme i ty přípravné věci udělali řekněme společnými silami bez extra nákladů.
Jenom drobný komentář, co jsem si stihl zapsat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane ministře. To najednou tedy nevadí, že máme již státní organizace, které to řeší, některé pod Ministerstvem vnitra, některé pod Ministerstvem financí?
Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry. Tato demonstrace, na které byli přítomni také členové SPD a naši příznivci, byla vyjádřením oprávněných obav občanů o jejich budoucnost z důvodu naprosté neschopnosti vlády, neřešení závažných ekonomických a sociálních problémů, a padaly zde oprávněné požadavky na demisi vlády Petra Fialy. Současná vláda na ně kašle a nechala naše občany a firmy na holičkách. Také následná mediální vyjádření premiéra Petra Fialy z ODS ohledně této demonstrace byla, slušně řečeno, arogantní a hloupá. Demonstrovali zde naštvaní občané a jednalo se o oprávněný a zcela legitimní protest. Až 100 000 občanů, kteří se účastnili demonstrace, nemá s Ruskem nic společného. Takže to jsou ty pravé důvody. A stav, kdy předseda vlády takovýmto způsobem osočuje občany České republiky, nelze vnímat jinak než jako útok na občanská práva a základní demokratické principy. A nyní bych to zdůvodnil. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v Evropské unii. Pokud by se tento dlouhodobý německý plán realizoval, šlo by o definitivní konec státní suverenity České republiky, jejíž občané by se ocitli zcela v područí cizích zájmů, zejména Berlína a Bruselu. Je tak zcela evidentní, že vláda Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nehájí národní zájmy a suverenitu České republiky, ale je vazalem zejména Německa. Postoj německého kancléře činí naléhavým přijetí návrhu SPD na zákon o referendu včetně možnosti hlasování o vystoupení České republiky z Evropské unie, ve kterém by se všichni naši občané mohli k této zásadní otázce vyjádřit. Současná vláda ale jeho projednání ve Sněmovně dlouhodobě odkládá a musím říci, že bohužel i poslanci hnutí ANO tady jasně řekli letos, že jsou proti zákonu o referendu. Řekla to tady v zastoupení poslanců hnutí ANO paní poslankyně Válková. To je ten, jak zpracoval tu výzvu, vláda Petra Fialy, jak jste na jaře udělali ten web, vládní web, a vyzývali jste občany, aby se práskali a nahlašovali vzájemně, když má někdo jiný názor, než prosazuje vaše vláda. Totalita nejhoršího kalibru! To je přesně to, co prosazuje SPD. Takže to byl bod číslo tři. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda, podobně jako polská, požadovala na Německu reparace za nacistickou okupaci. Můžu poprosit o klid trošku?
Například v současné době jsou hypotéky velmi zatěžující pro většinu rodin, kterým skončila fixace. To je okamžitá významná pomoc mladým rodinám. Proto si dovoluji navrhnout tento bod jako první bod dnešního jednání a samozřejmě by se měly probrat i normativy na bydlení, ale tady jsem vnímala v mediálním prostoru, že už se něco děje, ale skutečně, zvýšit normativy na bydlení je další skutečná pomoc.
Dále je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a následuje paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo. Další přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová, která tady má dvě přihlášky rovnou za sebou, takže v jednom vystoupení je možné, a tudíž následuje pan poslanec Brabec. Prosím, máte slovo.
první čtení, protože tam jsou myslím tři. Takže jako další bod po pevně zařazených bodech prvního čtení, protože se jedná o první čtení, a já bych byla moc ráda. Co mě k tomu vede. Takže já zařazuji tyto dva body. To je fajn, podepsal to pan Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí, což není jeho zásluha, je to zásluha minulé vlády, ale dobře - když tedy chválí, tak můžeme pomoct teď a hned. My to můžeme schválit a nemusí vláda - my jí ubereme práci, může se věnovat energetické krizi, protože tyto dva zákony, návrhy jsou tam připraveny, a čekají jenom na to, abyste je schválili do programu. Ale tam je čekání 30 dní, tuším, a maminky teď chodí, že čekají hrozně dlouho.